Tak ignorujte nás, ale vy ignorujete ty lidi, kterým devastujete živobytí.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové, já se pokusím vnést do této možná zbytečně zjitřené atmosféry trochu klidu a snad i konkrétních údajů, abychom si nalili čistého vína, respektive abychom si řekli, proč vás žádá vláda České republiky o nouzový stav. Já jsem to už řekl, ale zopakuji to znovu. Bez nouzového stavu není možné omezení volného pohybu osob. Bez nouzového stavu není možná pracovní povinnost pro studenty. Bez nouzového stavu nelze používat subjekty kritické infrastruktury a její nezbytné dodavatele, včetně integrovaného záchranného systému. Bez nouzového stavu nelze disponovat státními rezervami. V podstatě nelze dělat téměř nic. Proto vás prosíme o nouzový stav. Často se argumentuje tím, že jsme úplní blázni a že Německo a jiné země jsou na tom daleko lépe. Chce snad někdo z poslanců říct, že v Německu je všechno špatně, že v Německu všechno nefunguje? Určitě ne, aspoň zatím jsem neměl takový signál. Naopak často slýcháme, jak je v Německu všechno skvělé a jak my děláme všechno špatně. Já bych vás jenom upozornil, že je to jakási naše národní vlastnost - vždycky se strašně shodit, říct, že jsme úplně neschopní a že v jiných zemích to všichni dělají daleko lépe. Já si myslím, že to tak není. V těch zemích to dělají dobře, my to děláme taky dobře a každý to děláme trochu jinak. A není to, prosím vás, vůbec nic špatného, svět je takový. Mluvme, prosím, každý za sebe. Tento pultík jako kdyby lidi změnil, jako kdyby přestali být lidmi a stali se jenom poslanci nebo jenom členy nějaké strany. Já mám tu výhodu, že nejsem členem žádné strany, a snažím se, aby mě ten pultík nezměnil. Já nejsem ten, kdo by měl být asi adresován, pokud se týká kompenzací, jenom si myslím, že je snaha zlepšit i kompenzace. O tom se tady hovořilo nedávno, došlo k určitým úpravám a myslím si, že se všichni snaží, aby se to dále lepšilo. Ale znovu říkám, toto nejsem já, kdo by měl být tím za to zodpovědný, čímž se nezříkám svého dílu odpovědnosti. Pokud se týká trasování, tak si, prosím, uvědomme, že třeba Rakousko a Německo v době, kdy měli počty pacientů srovnatelné s námi, tak nebyli schopni vytrasovat více než 77 % svých pacientů. To je realita, ale to je tak dáno, ten systém, každý systém má své meze. Pokud se týká očkování, tak prosím, očkování je připraveno, očkovací centra existují, my reagujeme na dodávky, které jsou v rámci Evropské unie dostupné. Jsou přesné harmonogramy na leden, ví se, kdo je prioritou, jedná se pro vakcínu Pfizer pro období ledna jenom o osoby, které jsou uvnitř zdravotnických zařízení, to znamená, jedná se o lékaře kritické infrastruktury, zdravotnických zařízení, tam hospitalizované seniory a seniory v domovech. To znamená, toto všechno je a ta strategie, tak jak se rozpracovává a průběžně doplňuje, protože ji nelze mít hotovou zcela a okamžitě, protože se vyvíjí i to, jakým způsobem a kdy budou dodávány dávky těch vakcín. Takže nechtějme být prosím papežštější než papež, ono to opravdu nejde.
To byla replika, protože to nebyl návrh, který bychom měli hlasovat. Musíme odhlasovat, že zařadíme do schůze, teď bez pořadí vzhledem k tomu, co padlo, návrh vlády k nouzovému stavu tak, jak navrhl předseda Poslanecké sněmovny, to bude první hlasování. Takhle je pořadí. Tak nejdříve tedy budeme hlasovat o zařazení bodu nouzový stav, zatím bez pořadí. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Hlasování číslo 3, ze 100 přítomných 40 pro, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Ani tento návrh nebyl přijat. Požádám hloučky ve sněmovně, aby diskuze přenesly do předsálí.
Chtěla bych vás proto z tohoto místa požádat o souhlas s kompromisní verzí schválenou Senátem. Současně tato verze daňového balíčku přináší úpravu rozpočtového určení daní ve prospěch obcí, měst a krajů. A platí to i obráceně. Goethe napsal, že ke všemu, co je velké, je zapotřebí odvaha. Myslím, že tato vláda - samozřejmě s podporou Sněmovny - už v boji o záchranu ekonomiky, podnikání a udržení životní úrovně dokázala, že umí přicházet s opravdu rozhodnými kroky. S rozhodnými kroky, za kterými si stojíme a za které jsme připraveni nést plnou politickou zodpovědnost. Dovolím si v této souvislosti připomenout jarní plošné moratorium na úvěry, se kterým jsme přišli jako jedna z vůbec prvních zemí. To bylo něco, co bylo prostě úplnou novinkou. Nebyly s tím zahraniční zkušenosti, které bychom mohli převzít. Moratorium jsme však prosadili a zafungovalo. A zafungovalo právě v okamžiku, kdy ho bylo potřeba nejvíce. Ukázali jsme, že i malá země může být průkopníkem.
Bude to daleko efektivnější, protože lidé, kteří jsou ohroženi, kteří patří do těchto ohrožených skupin, anebo lidé, kteří se prostě covidu obávají, zůstanou dobrovolně doma, dostanou za to příplatek, dostanou za to ty peníze, kterými byste jinak sanovali podnikatele, a ti, kteří chtějí covidem projít čelem, budou chodit do práce a udrží naši ekonomiku v chodu. Zaměstnanci budou platit daně, odvádět sociální a zdravotní pojištění a budou svými penězi pomáhat roztáčet kola ekonomiky i v jiných oblastech. Jsou tady lidé, kteří na covidu enormně zbohatli. Někteří lidé opravdu mohli vzít covid jako dar boží. Máme tady lék, na který by šlo provést klinickou studii, který je laciný, je generický. Povolili jsme tady studii amerického léku za poměrně drahé peníze, o kterém se nevědělo vůbec nic. Tu jsme povolili, udělali jsme mu takovou reklamu, že to bylo v každých novinách, na každém internetovém serveru, v každých zprávách. Ale to, že tady máme špičkového imunologa a vakcinologa, pana profesora Berana, který má konkrétní a jednoznačné výsledky tady s tímto lékem, tak to je nějakým způsobem, poměrně záhadným, mediální a informační tabu. Takže ano, společně to zvládneme. Společně zvládneme porazit covid a každou jinou podobnou chorobu. Nezabije ho, nezlikviduje ho žádná vakcína, ten covid tady bude pořád. Možná zmutuje, možná nezmutuje.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nouzový stav není vlastně nic jiného než právní rámec, kterým svěřujeme vládě zcela mimořádné pravomoce. To můžeme dělat jenom tehdy, když víme, jak s těmi pravomocemi vláda bude nakládat. Problém je, že ta vláda mnohokrát ukázala, že jak s těmito pravomocemi bude nakládat, neví vlastně ani ona sama. Já naprosto chápu, že jsme v naprosto výjimečné situaci, a výjimečná situace žádá mimořádná opatření, ale není možné, abychom nesli odpovědnost za to, co vláda dělá, když se s námi o tom vláda nechce bavit. Chápu, že vláda zřejmě potřebuje ten právní rámec nouzového stavu, ale nechť za to nesou odpovědnost ti, kteří s vládním postupem souhlasí. My to nejsme, a proto pro nouzový stav hlasovat nebudeme.
Přijde mi, že to... Mrzí mě, že tady není pan ministr zahraničních věcí, ohledně jedné věci, která je také velmi citlivá s ohledem na blížící se svátky, a to je situace Čechů ve Velké Británii.
Rizikovým faktorem je trvale nákaza zranitelných osob, zranitelných skupin obyvatelstva. V České republice stále registrujeme vysoký podíl i počet nákaz mezi seniory a obecně vysoký zásah zranitelných skupin. V současnosti jde nicméně zejména o důsledek komunitního šíření, protože počet infekcí v sociálních zařízeních výrazně poklesl díky tomu, že bylo aplikováno plošné opakované testování. A v něm bude potřeba pokračovat. Zde si prosím povšimněme, že se jedná pouze o polovinu vzestupu v celkové populaci, což odráží právě tu efektivní strategii testování v domovech seniorů, ve které budeme nadále pokračovat. Další vývoj potřeby nemocniční péče je tedy rizikový a v některých regionech, jako například v Moravskoslezském kraji, se riziko již projevuje. Používaný model, který se bohužel velmi trefuje do dat, která následně vidíme, protože naše predikce je opravdu velmi přesná, hovoří o tom, že v případě, že nebudeme jednoznačně konat, potom ke konci roku bude denně více než 11 tisíc nových případů koronaviru. Proto žádáme i opatření, která jsou srovnatelná s většinou států Evropy. Dynamika šíření nemoci narůstá, zatím se však nepromítá stejnou měrou do zátěže nemocnic a to je třeba udržet. Kromě denního sledování všech významných rizikových ukazatelů existují dva hlavní nástroje, jak omezit šíření nákazy: Opakované antigenní testování a důsledná příprava na přicházející vakcinaci. Abychom byli schopni toto všechno zvládnout, je potřeba pokračovat v nastavených protiepidemických opatřeních. Opakované testování antigenními testy již prokázalo svoji účinnost. Potřebujeme nouzový stav.
Než otevřu rozpravu, tak přečtu omluvu pana ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, který se omlouvá dnes od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A zeptám se vás, a požádám vás, jestli byste mohl převzít roli zpravodaje tohoto bodu. Jste první v rozpravě.
Já to tušil, že to špatně dopadne. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Že nám řeknete, že systém PES začne zase fungovat, protože to, co vy jste s tím systémem převedli, to je nevídané. On se vám rozpadl pod rukama, ten systém jako by neexistoval, a to, s čím jste přicházeli, s tou ambicí, že tady budeme mít nějakou predikovatelnost toho, co se stane v těch dalších dnech a týdnech, to tu vůbec nefunguje. Je to výsměch všem odborníkům, kteří vám pomáhali tento systém dávat dohromady. Budete zítra rozhodovat jako vláda o přechodu do pátého stupně. No a v té chvíli my vůbec nevidíme, zda to odpovídá reálně nějakým číslům. Vy nedodržujete vlastní termíny, které jste si stanovili, tu rozhodnou dobu pro to, abyste analyzovali data a udělali to správné a nejlepší rozhodnutí pro lidi. Prostě predikce možná není, my zase jenom čekáme, co se stane po rozhodnutí vlády. Kde je motivace lidí, aby zůstávali v karanténách? A ta motivace prostě musí být, protože pokud lidé v České republice nebudou zůstávat v karanténě a budou se jí všemožně vyhýbat, budou se vyhýbat tomu, že půjdou na testování, protože to pro ně znamená ekonomickou nejistotu, tak se z toho problému přece nedostaneme. Proč vláda stále odmítá plně kompenzovat náklady lidí, kteří žijí v karanténě, kteří žijí v izolaci? Prostě bez toho není cesty dále. Můžeme je motivovat třeba i skrze zdravotní pojišťovny, úlevy na pojištěních a podobně, ta debata se ale musí vést odborně. Řekněte lidem před Vánoci, před vánočním svátky, že zase začne fungovat trasování, že zase začne fungovat chytrá karanténa, že máte skutečně ambici, aby lidé v České republice dostávali informace o tom, že jsou pozitivní, do 24 hodin i o víkendu, protože v tom mezidobí oni mohou být potenciálním rizikem pro své okolí. Kde je připravena novela krizového zákona, ke které jsme vás tady před měsícem vyzývali? Proč tady není? Proč jdete cestou nejjednodušší, cestou vyhlášení a prodlužování nouzového stavu, který má to právo dotýkat se těch nejzákladnějších ústavních práv lidí v České republice? Zakazovat jim i to, co prostě nutné zakazovat v této chvíli není. Měli jste dost času na to, abychom společně projednali nový krizový zákon.
Ukázalo se tak, že jsme postupovali naprosto v souladu s celoevropskými trendy. Nejrůznější obavy se prostě nenaplnily. A já jsem přesvědčena o tom, že se nenaplní ani v tomto případě. Naopak věřím, že daňový balíček pomůže rozběhnout motor naší ekonomiky. Jízda na půl plynu není pro zotavení se z nejhlubší krize novodobé historie České republiky adekvátní reakcí rozhodné vlády a Parlamentu. Ačkoliv nejsledovanější a nejskloňovanější změnou v daňovém balíčku je zdanění práce, obsahuje i další podstatné úpravy. V souvislosti s podporou ekonomiky bych též uvedla mimořádné zrychlení odpisů pro letošní a příští rok. Díky němu budou firmy a podnikatelé více investovat, protože jim zkrátka zůstane na investice více prostředků. Vedle zrychlení odpisů balíček odstraňuje i zbytečnou administrativu, když trvale zvyšuje hranici pro povinné odpisování ze 40 na 80 tisíc korun. Nově si veškerý majetek do této částky bude moci podnikatel odepsat jednorázově. Dále novela obsahuje úpravu stravenkového paušálu, která v důsledku pandemie získala další rozměr. Znamená totiž více peněz pro provozovatele stravovacích zařízení a přístup k zaměstnaneckým benefitům pro další milion zaměstnanců. Tím umožní stanovit místní koeficient zvlášť pro jednotlivé části obce. Dnes je způsob úpravy velmi rigidní a umožňuje určit koeficient pouze jednotně pro celé území. Obce tak prostřednictvím této úpravy získají možnost spravedlivější daňové politiky a případně i zvýšení svých obecních příjmů. Je tu ale i řada jiných změn s jasným společným jmenovatelem, zlepšit daňové prostředí a reagovat na současnou složitou situaci. Současná situace a zkušenost s koronavirem mnohým otevřela oči a pomohla pochopit hodnotu toho, co je skutečně důležité. Dovolím si mírně parafrázovat a říct, že rok 2020 nesl prvky dekadence a úzkosti. Pevně věřím, že rok příští bude naopak rokem renesance a obnovy nejen české ekonomiky, ale především společnosti jako takové. Abychom k tomu lépe přispěli, žádám vás o podporu daňového balíčku ve verzi schválené Senátem.
Pane senátore, prosím, máte slovo.
Děkuji.

Dobře, eviduji další přihlášky.
Jsou to oni, kdo navíc dnes nejvíce trpí škodami, které vznikly v důsledku vládních koronavirových opatření. Samozřejmě stejně tak nejvíce trpí nejenom zaměstnanci, ale také živnostníci a střední a malé české firmy a pochopitelně invalidní, starobní důchodci. Ta sleva na poplatníka se už nezvyšovala dvanáct let. A dnes nám tady ten zákon vrátil Senát. Hnutí SPD prosazuje snížení daní, proto podporujeme původní sněmovní verzi daňového balíčku, která daně pracujícím občanům snižuje více než ta senátní. Zdá se ale, že původní sněmovní verze nebude mít dostatečnou podporu ostatních stran, protože ODS z toho, co původně podpořila, couvla a podporuje menší snížení daní pro pracující lidi. Podobně z toho couvlo i hnutí ANO. Z tohoto dvě strany, ODS a hnutí ANO, z toho původního návrhu, který jsme ve Sněmovně prohlasovali, tak z toho couvly. Nevím, proč ODS a hnutí ANO trestají pracující lidi za to, že pracují, protože jak víme, tak zdanění práce v České republice je jedno z nejvyšších v Evropě, takže naopak by se mělo snižovat.
Ale jak to bude tedy s těmi opatřeními? Pan ministr Blatný tu argumentoval tím, že výjimky znevažují tu vládu, nebo výjimky činí to, že vláda je pak některým lidem k smíchu, a proto nemůžeme přijímat další výjimky. Ale není to jenom o tom, jestli je kompenzace nebo jestli není kompenzace, ale je to o tom, jestli ty peníze přijdou rychle.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Patrika Nachera a připraví se paní poslankyně Olga Richterová.
Já jsem původně myslel, že nevystoupím, ale pozorně jsem poslouchal a říkal jsem si, že by tady měl zaznít trošičku i jiný pohled, jiný úhel pohledu. Já určitě nejsem, víte, jak často vystupuji, nekritickým zastáncem permanentního prodlužování nouzového stavu, ale prostě to beru jako nutnost. Beru to jako nutnost, když se podívám i na to, jakým způsobem to funguje v okolních zemích. Stejně tak určitě nejsem příznivcem hysterických reakcí, které nám určitě všem chodí, že máme zavřít školy, nejlépe do května a podobně. Zároveň ale nejsem ani zastáncem popíračů, kteří říkají, že se neděje vůbec nic. Nicméně co mně tedy tady vadí a na co bych chtěl upozornit, je ta kritika za každou cenu. Ať už se děje co se děje. To mně vadí. A když mluvím o kritice za každou cenu, tak tím myslím to, že vlastně se reaguje na nějaké opatření nebo na nějaký výrok jiným výrokem. Jinými slovy, nemůže platit obojí. Ta podstata je, že nemůže platit obojí. Tady bylo kritizováno, že vláda je už zde pošesté s žádostí o prodloužení nouzového stavu. To znamená, pak ta doba vyexpiruje a musí sem přijít znovu. Ale hlavně to je ze zákona. Kompenzace mají být maximální. Zároveň ale pak není možné kritizovat, když se zadlužují další generace. To znamená, kompenzujme, dělejme maximum, to se asi shodneme. A zároveň nezadlužujme. Úplně ideální je samozřejmě: kompenzujte, ale určitě ne z našeho rozpočtu. Míněno třeba když se bavíme na úrovni hlavního města Prahy a podobně. Kompenzujte, ale určitě ne z našeho rozpočtu. Nemůže platit obojí. Lidem má zůstat více peněz. Aby si oni rozhodli, za co utratí, aby případně je to uchránilo před nějakou dluhovou spirálou, když se bavíme o nízkopříjmových. Kritik, který říká, ať lidem zůstane víc peněz v této situaci, nemůže hlasovat proti daňovému balíčku. Já tomu rozumím, protože takhle reaguje vždycky ten, kdo nemá ten podpis na tom, ten, kdo nenese tu odpovědnost. Samozřejmě, že když ta čísla jsou nízká, tak je potřeba rozvolňovat rychleji, se říká. Když se to zhoršuje, tak je třeba rychle zpřísňovat. A vždycky to říká ten, kdo nenese tu zodpovědnost. Já taky bych takhle teoreticky uvažoval, taky jsem se takhle často k tomu vyjadřoval. Ale je pravda, že já potom nemám tam ten štempl, to moje jméno už tam nebude navždycky, že já jsem ten, co odpovídá za to opatření. Jestli zítra skončí, nebo skončí za týden, nebo naopak začne. Vláda neposlouchá odborníky. Zároveň ale, jak jsem pochopil, odborníci doporučují, aby se nouzový stav prodloužil. Tak má vláda poslouchat odborníky, nebo ne? A když ne, tak neprodlouží nouzový stav, ale pak zase neposlouchá ty odborníky. Stejně tak, dneska už to tady řekl třeba Dominik Feri, pokud jde o zavírání fitness a restaurací. A jistě si pamatuje, že třeba já jsem v tomto interpeloval pana ministra zdravotnictví, tak to také nedoporučují odborníci. Tak máme to tady rozhodovat my, nebo ten zdravý selský rozum? Takže buď platí jedno, nebo platí druhé. A to samé platí, pokud jde o ty různé výjimky. Kdo za to ponese odpovědnost? Ale když to tady schválíme, takovou výjimku, a ta čísla se zhorší, tak kdo za to ponese odpovědnost? Vláda, ministr zdravotnictví. Ale nemůže platit prostě obojí. Já se nemůžu zbavit, a není to nic proti tomu, proti kritice, kritickému myšlení, kritickým otázkám. Když prostě říkám A, pak je B a nesu za to odpovědnost. Když za to odpovědnost nenesu, tak můžu vlastně říkat cokoli.
Ale kde ta očkovací strategie prosím pěkně je? Kde jsou ta očkovací centra v krajích? Kde jsou pokyny pro hejtmany a pro krajské radní pro zdravotnictví, jak v jednotlivých krajích menežovat očkování? Neexistuje to. A jak k tomu přistupujeme? Nepřijde vám to legrační?